Ale nemluvíme o těch příjmech z toho turismu, to už není nic. To byl první odstavec. To se však týká jen velkých podnikatelů. Dopad na malé a střední podnikatele bude kladný, neboť zákon nepřímo omezí konkurenci od velkých podnikatelů. Pracovní život by neměl negativně zasahovat do rodinného a osobního života. Konec důvodové zprávy. Já si opravdu nejsem jist.
Já vzhledem k těm zahraničním autoritativním vzorům bych chtěl poprosit předkladatele, jestli by nám nemohl říci, jak je to v Chorvatsku.
Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Není tomu tak. Žádné další návrhy zde nejsou. Prosím, pan poslanec Laudát.
Já navrhuji výbor sociální a rozpočtový.
Ano, to jsou tedy dva návrhy. Budeme tedy hlasovat. Ještě byl návrh na přikázání rozpočtovému výboru. Tento návrh nebyl přijat.
Děkuji, pane předsedající.
Sněmovna byla informována a můžeme tedy pokročit k bodu Prosím pana ministra zemědělství, aby se ujal slova.
Dobrý den, vážený pane předsedající, milé dámy, vážení pánové. Od té doby až do okamžiku, kdy nabude účinnosti předložená novela zákona o spotřebních daních, bude v České republice v důsledku významného prodloužení projednání návrhu v Poslanecké sněmovně poskytována překompenzovaná podpora. Ta je nyní nejen nepřiměřeně vysoká, ale je čerpána také ve prospěch biopaliv, která jsou využívána k plnění povinnosti nízkoprocentního přimíchávání. Proto je nutné stoprocentní oddělení povinnosti přimíchávat od podporovaných biopaliv. Tím dojde k značnému poklesu objemu dotovaných biopaliv a k předpokládané úspoře státního rozpočtu. Kromě daňového zvýhodnění biopaliv obsahuje předložený návrh zákona také zavedení průběžného sledování plnění povinnosti dodavatele pohonných hmot přimíchávat do pohonných hmot, které uvádí na český trh, biosložku. Tato jistota se v případě nesplnění roční povinnosti tohoto dodavatele započte na pokutu z nedodaného objemu biopaliv.
My jsme v prvém čtení tento tisk přikázali rozpočtovému výboru jako garančnímu a dále ještě zemědělskému a výboru pro životní prostředí.
Dámy a pánové, jen připomenu, že tento tisk novelizuje dva zákony: zákon o spotřební dani a zákon na ochranu ovzduší. Rozpočtový výbor tento tisk projednal a doporučuje ho Poslanecké sněmovně schválit ve znění přijatého pozměňovacího návrhu.
Kdo je proti tomuto návrhu? Žádné další návrhy nezazněly a já končím prvé čtení tohoto zákona. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, ujměte se slova.
Stanoví se nově povinnosti těchto politických subjektů, zejména povinnost využívat ke svému financování tzv. transparentní účty. Dále se nastavuje finanční limit pro dary od fyzických i právnických osob. Strany a hnutí nesmí přijmout v jednom kalendářním roce od téže osoby dary, které by převyšovaly souhrnnou částku 3 mil. korun. Zavádí se také povinnost vykazovat podrobnější přehled příjmů a výdajů ve výročních finančních zprávách včetně výdajů na volby. Auditora pro účetnictví bude muset strana nebo hnutí minimálně po pěti letech obměňovat. Návrh zákona umožňuje straně nebo hnutí založit nebo být členem politického institutu. Politický institut je podle návrhu zákona veřejně prospěšná právnická osoba zaměřená na podporu výzkumné, publikační, vzdělávací nebo kulturní činnosti v politickém a veřejném životě. Zavádí se též možnost poskytnutí státního příspěvku na podporu činnosti politických institutů. Úřad bude nezávislým orgánem tvořeným předsedou, čtyřmi členy a dalšími zaměstnanci státu. Předseda úřadu bude jmenován prezidentem republiky ze dvou kandidátů - jednoho navrhne Poslanecká sněmovna a jednoho Senát. Funkční období předsedy je šest let a předseda nesmí být jmenován na více než dvě po sobě jdoucí období. Členy úřadu jmenuje prezident republiky z kandidátů zvolených Senátem. Kandidáty navrhuje Senátu prezident NKÚ, Poslanecká sněmovna a senátoři. Funkční období člena úřadu je šest let a člen může být jmenován opakovaně. Děkuji vám za pozornost.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, pan ministr ve svém úvodním vystoupení řekl o navrhovaném zákoně skoro všechno. Já se vám pokusím jako zpravodaj říct, co vám zamlčel. Jako zpravodaj jenom konstatuji, že tento návrh zákona nebyl předložen v souladu s naším jednacím řádem, a hlásím se do rozpravy, abych až v ní mohl podat procedurální návrh. Řeknete si - nějaká příloha nějaké vyhlášky, co na tom. A z vlastní desetileté zkušenosti posuzování úplnosti výročních finančních zpráv politických stran a hnutí vám říkám, že vím, jak je důležité každé slůvko, každá položka ve vyhlášce, která stanoví, co a jak strany předkládají podle stávajícího znění zákona. Vaší pozornosti bych chtěl také doporučit časový sled událostí, jak je popsán v návrhu zákona. Paragrafy o vzniku úřadu nabývají ale účinnosti dnem vyhlášení, takže poté bude možná zvolen předseda úřadu a členové úřadu. Co bude dělat předseda a členové úřadu a s nimi celý úřad skoro dva roky od poloviny roku 2016 do 1. dubna 2018, kdy budou posuzovat první předložené výroční finanční zprávy? Maximálně spotřebovávat 15 mil. korun, jak uvádí důvodová zpráva.
Já tedy otevírám obecnou rozpravu a jako zpravodaj máte přednostní právo. Děkuji. Jedná se o procedurální návrh, dám o něm hlasovat tedy bez rozpravy. Ještě přivolám kolegy z předsálí. Eviduji zde žádost o odhlášení. Všechny vás tedy odhlásím a požádám, abyste se opět přihlásili svými kartami. Kdo je proti tomuto návrhu? Pane poslanče, dobře, vidím, že jste si ji smazal. S přednostním právem se hlásí pan místopředseda Filip.
Takže stručně bych vás chtěl vyzvat: Nechte prodejce, nechte lidi na pokoji a obtěžujte je co nejméně.
Takže to bylo úplně jasné. Já bych navázal také na to, už to tady řekl pan kolega Laudát, jaké jsou priority této vládní koalice. Za druhé je to skutečně socialistický - s dovolením - nesmysl. A chtěl bych upozornit, že my jsme před 14 dny přerušili v prvním čtení naprosto zásadní novelu zákona č. 114, zákona o ochraně přírody a krajiny, která je pro tu oblast ochrany přírody v tomto volebním období to nejzásadnější. A tento bod programu, tato novela se v tomto týdnu vůbec nedostane na program projednávání.
Za vás za 25 let na vesnici nepřijede nikdo! A ti lidé jsou úplně bez potravin! A tady chci reagovat ještě na jednu věc. Ale situace je taková, že dneska v podstatě ti lidé nemají práci. A to, co oni vybudovali, tak za 25 let jste si šikovně rozebrali!
Nyní má slovo s řádnou přihláškou pan poslanec Kalousek, po něm pan senátor Bublan.
Na druhou stranu se omlouvám, "nesesmilníš" tam zůstalo. Tak nějak je to v Písmu. Je tedy otázka, kdo to chce. Obchodníci to také nechtějí, protože ti se chtějí svobodně rozhodnout, kdy chtějí mít otevřeno nebo kdy chtějí mít zavřeno, to je prostě jejich rozhodnutí. Komu to tedy zásadním způsobem prospěje? Hledejme alespoň někoho, pro koho to bude znamenat jednoznačný prospěch. To jsou velké pekárenské kapacity. Na tom jednoznačně vydělají pekaři, protože jak známo, tak řetězce a prodejny nad 200 metrů prodejní plochy chtějí každé ráno čerstvé pečivo. Svátek nesvátek. Takže když bude otevřeno ve svátek, tak ta pekárenská linka musí noc předtím zaplatit mimořádnou směnu s příplatky, aby druhý den ráno bylo na pultech čerstvé pečivo. Když bude zavřeno, tak holt ten zákazník si koupí to pečivo na dva dny a pekař ušetří tu mimořádnou směnu s příplatky na mimořádné lince. Takže pokud chceme podpořit velké pekárenské kapacity, tak hlasujme pro. Já si myslím, že je podpořit nechci, proto podporuji návrh na zmítnutí.
Děkuji, pane předsedo. To jsou ti menší podnikatelé, které ty velké řetězce zatlačily, v některých případech zcela zničily. Ten paradox je v tom, že naše pravice horuje pro živnostníky a malé a střední podnikatele, ale vstup velkých řetězců v podstatě umrtvil nejenom malé obchody, ale i domácí produkci. Protože se dováží cizí pracovní síla prostřednictvím zboží, které bylo vyrobeno úplně někde jinde, a nám to komplikuje situaci. Toto se samozřejmě už vrátit nedá, takový je svět, tak to jde dál. Ale pak si ta pravice musí rozmyslet - podporuje domácí živnostníky, nebo nadnárodní řetězce?
Po něm ještě dvě faktické poznámky, pan poslanec Laudát a pan poslanec Kalousek.
Mně se líbí, jak začal u Mojžíše a skončil u Babiše. To se musím také ještě tady naučit, že skutečně za všechno může Babiš.
Otevírám rozpravu podrobnou.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Já se jdu jen přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je nahrán do systému jako sněmovní dokument 3037 včetně písemného zdůvodnění.
Děkuji.
Dříve než se přihlásím ke svému pozměňujícímu návrhu, tak bych rád podotkl, že pan ministr, byť nám to napsal a byť se pod to podepsal, tak se teď k tomu nechce přihlásit, s tou zaměstnaností a s tím - opravdu vám není, pane ministře, trošku žinantní, nám neříkat pravdu? Ale nás by opravdu zajímalo, jestli věříte tomu nesmyslu, který je napsaný ve vašem dokumentu, že tou zaměstnaností se vyváží ta veřejná podpora. Rozhodně by to bylo čestnější než se té odpovědi vyhýbat. Jak již jsem avizoval, není to můj pozměňující návrh, je to návrh, který s veškerou odbornou péčí před časem napsal poslanec ANO pan profesor Rais.
Budeme pokračovat v podrobné rozpravě. Poté s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl.
Já se vůbec na pana ministra nezlobím, on není první, který spletl moje jméno, je takové neobvyklé, takže vůbec nic se neděje. Spletla to už i paní místopředsedkyně Jermanová přednedávnem.
Nyní neeviduji další přihlášené do podrobné rozpravy. Vzhledem k tomu, že nezazněl návrh na vrácení nebo na zkrácení lhůty, tak v tom případě končím druhé čtení tohoto návrhu. S přednostním právem se hlásí pan předseda Faltýnek. Děkuji. Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, dám o něm hlasovat bez rozpravy. Požádám vás, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Otevírám bod a tím je
Myslím, že nemusím tento zákon nijak podrobně uvádět. My jsme původně chtěli, aby to prošlo v jediném čtení. Proto teď pokračujeme v projednávání.
Já vám děkuji, paní ministryně. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Prosím, pane zpravodaji.
Máme samozřejmě tu základní připomínku, a to je vytvoření úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran. Já jsem obecně odpůrcem vzniku zbytečně nových úřadů, protože teď už máme určité nástroje, jak kontrolovat činnost politických stran. Je zde kontrolní výbor Poslanecké sněmovny, kde jsou zastoupeny všechny poslanecké kluby, a nedá se hovořit o tom, že by kontrola z jeho strany probíhala nějakým způsobem špatně, netransparentně a podobně. Právě naopak. Důvodová zpráva odhaduje počet nově vzniklých pracovních míst na 15, prý 10 zaměstnanců a 5 volených členů, avšak upozorňuje, že nelze vyloučit nutnost nárůstu jejich počtu. Když si vezmete situaci, která je teď, kdy kontrola dejme tomu výročních zpráv politických stran ze strany kontrolního výboru probíhá docela bez problémů, tak je otázka, zda skutečně takový nový úřad potřebujeme. Je iluze si myslet, že bude zachován počet zaměstnanců v tom rozsahu, jak je uvedeno. Také navíc ten zákon příliš nevyjasňuje, jak to bude s postavením tohoto úřadu ve vztahu ke služebnímu zákonu, takže tam vidím také docela velký problém. Může samozřejmě docházet k různým licitacím a politickým handlům a diskusím o tom, kdo tam bude navržen. Bude to předmětem politického jednání, takže proto je iluze si myslet, že to bude skutečně nezávislý úřad, nezávislejší, než je dejme tomu kontrolní výbor Poslanecké sněmovny. Zprávy o hospodaření stran mají být odevzdány úřadu do 1. dubna a ten již 31. května musí Ministerstvu financí ohlásit, které strany nemají účetnictví v pořádku. Vzhledem k tomu, že v České republice je okolo 200 politických stran a hnutí, není příliš reálné, aby úřad zvládal prověřit všechny zprávy během dvou měsíců. V důsledku špatného nastavení termínu tak některé strany mohou přijít také o svůj nárok na finanční příspěvek ze státního rozpočtu. To znamená, jak už jsem zmínil před chvílí, určitá výjimka ze služebního zákona, kterou ovšem ostatní regulátoři nemají. Pravomoci a činnosti ostatních volených členů úřadu se však v praxi neliší od pravomocí a činností běžných zaměstnanců úřadu, i přestože jejich plat je nepoměrně vyšší, takže je tam skutečně velký nesoulad ve vztahu k činnosti ostatních nezávislých institucí či regulátorů. Dalším opatřením limitujícím příspěvky je sčítání daru člověka a jím vlastněné firmy.
Eviduji jeho návrh na vrácení předkladateli k přepracování. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Ne, nejste přihlášen.
To si myslím, že v dostatečné míře kontroluje kontrolní výbor. Myslím si, že k tomu není třeba zřizovat speciální úřad. Ovšem zde si myslím, že také k tomu není třeba zřizovat speciální úřad, protože si myslím, že to je poměrně luxusní záležitost.
5 miliard směřujících z kapes daňových poplatníků skupině Agrofert. To je trojčlenka a myslím, že srozumitelná a že tomu všichni rozumíte. Buď jedno, nebo druhé. To je otázka rozpočtových priorit. Tohle jste připraveni schválit, kolegyně, kolegové. Samozřejmě když to schválíte, je to vaše právo. Moje ostuda to nebude. Daňové zvýhodnění náš závazek není. To po nás chce jenom Agrofert. Fakt je, že jsme to znotifikovali. Takže povoleno to máme, ale nemáme to nařízeno. Máme nařízeno pouze to povinné přimíchávání. Pak to bude fér. Pak tady bude jenom povinné přimíchávání. Distributoři budou odebírat od toho, kdo jim to dodá nejlevněji v odpovídající kvalitě. A nikdo nemůže říct, že bude někdo protežován. Ministerstvo financí tento návrh podpořilo. A já jak hledám ten politický konsenzus, tak jsem to prostě od pana poslance Raise opsal, poctivě se přiznávám. Doufám, pane profesore, že mi to prominete. Pevně doufám, že Ministerstvo financí zůstane konzistentní ve svém postoji a tento pozměňující návrh bude dále doporučovat, tak jako ho doporučilo. A pevně doufám, že všichni budeme mít rozum.
Teď tu je jedna faktická poznámka - pan poslanec Rais.
Ale já mám spíš jeden takový dotaz a nevím, jestli na něj bylo odpovězeno.
V roce 2009 nebylo povinné přimíchávání. V roce 2009 jsme tedy schválili daňovou úlevu pro čistá biopaliva. Protože my jsme chtěli buď jedno, nebo druhé. Ale vy chcete obojí. A obojí už je nemravnost. Anebo má zůstat daňová úleva, ale pak by nesmělo být povinné přimíchávání. Ale to nejde, protože to po nás Evropská komise chce. Tu daňovou úlevu chce už jenom skupina Agrofert. A protože radši vyhovím Evropské komisi než skupině Agrofert, chci povinné přimíchávání, ale nechci daňovou úlevu.
Pan senátor Bublan tady prohlásil, že jeden člen klubu senátorů ODS hlasoval pro návrh senátního návrhu zákona, minulý bod. Aby bylo jasno. Věřím, že to bylo neúmyslné pochybení ze strany pana senátora. Není to pravda. Jsou tam výsledky, je tam sjetina. Teď k tomuto bodu. Pan ministr se v úvodním slově o tom nezmínil, tak já ty otázky zopakuji.
Děkuji, pane místopředsedo.
Dám hlasovat o námitce paní poslankyně Černochové. Zahajuji hlasování o námitce paní poslankyně Černochové. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Zpět se vracíme do bodu číslo 49 a budeme - pardon, pan předseda Stanjura.
Já jsem přesvědčený, že jsme hlasovali o jednání předsedů poslaneckých klubů, ale návrh zazněl předsedů politických stran.
Já se velmi omlouvám. Opravdu jsem špatně slyšel a zle jsem to řekl. Zahajuji hlasování o tomto návrhu kolegy Filipa. Kdo je proti?